Jenom občas jsou tři kamiony vedle sebe, jak jsem popsal. A myslím si, že i rezervovaný přístup, který je dán zejména stranickou loajalitou Ministerstva dopravy, o tom svědčí. A nežijeme v ideálním světě. Tak jestli budeme dělat ideální počítačové modely a budeme si tam modelovat ty rozestupy mezi kamiony, tak možná někteří, já tedy určitě ne, se tam mezi ně zařadí. Pak už zase nikdy nevyjedou a pojedou za tím kamionem. Neříkám, že to problém není, ale inteligentní značky, vybrané úseky je přesně ta cesta, kterou bychom měli jít.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Kořanové, potom faktická poznámka pana poslance Vondráka. Děkuji. Máte slovo.
Takže prosím vás, já jsem žil ve Spojených státech a tam toto platí naprosto běžně.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou.
Pro paní navrhovatelku. Není to přesné. To je totiž klíčové. Navrhl jsem řešení, které podle mě je funkční. O tom si nemusíme říkat.
V ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování." Legislativa v České republice nám dává možnosti. Možnosti, jakým způsobem upravovat již stávající dopravu na dálničních komunikacích v České republice. Máme zde problém. Ten problém zní špatná infrastruktura. Ten problém, který zní špatná infrastruktura, je svázaný s problémem, který se dotýká předpovědi počasí. Holt asi na Ministerstvu dopravy si budou muset vyměnit rosničku, protože i 15. prosince holt v České republice sněží a mrzne. Z tohoto pohledu je potřeba vnímat danou situaci. Chci vás upozornit, že celý prosinec do Prahy jsem jezdil právě tímto způsobem. Nebylo to vůbec příjemné, ale byla to jediná možnost. Příklady ze zahraničí. To proměnlivé značení, tak jak říkala moje předřečnice prostřednictvím pana předsedajícího, tam funguje a určuje nejen celou komunikaci, ale právě třeba i jednotlivé pruhy. Policie České republiky, ano, měla by vykonávat činnost tak, aby nedocházelo k přestupkům a k porušování zákonů v České republice na těchto komunikacích. Ale bohužel. No prostě nejsou. No tak ty dálniční odpočívky podle mého odhadu zhruba do dvou hodin budou zaplněny a potom ta policie bude dělat co? To znamená, co vyplývá z toho, co jsem řekl? Za prvé, že dneska existuje legislativa České republiky, která technicky umí řešit tento problém. Za druhé, je pouze na Ministerstvu dopravy, aby se snažilo řešit tuto situaci proměnlivým značením, to znamená tak, jak jim zákon umožňuje. Velice mě mrzí, že tady není ministr dopravy. Jak ho někde v předsálí uvidím, rád se ho zeptám, jestli už propustil tu rosničku, která mu řekla, že 15. prosince v České republice nemrzne a nesněží. Měl by zaniknout ve prospěch toho systémového řešení v rámci dopravy České republiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.
To všechno, co tady zaznívá, je dobře. Ale víte proč? Prostě proto, že to je postihováno.
To je první věc, první návrh. Čili na tento pátek po třetích čteních jako první bod.
Nevidím nikoho přihlášeného s přednostním právem, takže budeme nyní postupovat podle písemných přihlášek. Jako první byl přihlášen ještě před zahájením schůze pan poslanec Lukáš Kolářík, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda avizovala, že svým návrhem vyřeší problematiku dlužníků v České republice, nicméně tento návrh byl Legislativní radou vlády odmítnut. Takže v tuto chvíli vlastně neexistuje žádný vládní návrh, který by tuto situaci řešil.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 61, sněmovní tisk číslo 290, a to, pane předsedo Poslanecké sněmovny, na středu první bod odpoledne. Návrh současně upřesňuje navázání dávek na školní docházku dětí. Chtěl bych vás požádat o předřazení tohoto bodu z následujících důvodů. Za prvé, návrh alespoň částečně řeší palčivý aktuální problém lidí žijících v blízkosti problémových sousedů. Že jde o téma živé, jsme se mohli v debatě se starosty a místními přesvědčit i při nedávné návštěvě výboru pro sociální politiku v Ústeckém kraji, nebo z petic, které dostáváme pravidelně všichni do rukou. Starostové a lidé žijící v okolí problémových lokalit právem očekávají od vlády a poslanců pomoc, a myslím si proto, že je ta správná chvíle tuto debatu otevřít. Za druhé jde o téma, které ani v nejbližší době nebude řešit žádný vládní návrh. Ze seznamu 15 bodů pro zlepšení situace ve vyloučených lokalitách, které prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, několik bodů vypadlo. Jinými slovy to znamená, že vláda upřednostnila jiné priority, chce bojovat s obchodníky s chudobou, řešit dávkový systém a bydlení pro sociálně slabé spoluobčany. A konečně za třetí. Věřím, že tento návrh může získat podporu napříč politickým spektrem. Od vlády navíc dostal neutrální stanovisko. Připomínky, které vláda ve svém stanovisku uplatnila, jsou takového charakteru, který umožní debatu ve výborech a případnou korekci některých dílčích věcí. Obsahuje současně řadu pojistek, které v individuálních případech zmírní případnou tvrdost zákona, a počítá se zapojením samotných obcí. Jeho cílem není trestat, ale naopak působit preventivně. Solidarita a pomoc potřebným je trvalým a samozřejmým projevem každé vyspělé demokratické společnosti. Pokud se ale většinové společnost skládá na pomoc ohroženým skupinám spoluobčanů, oprávněně očekává, že tato pomoc bude využívána k účelu, pro který je určena.
Pan poslanec to zvládl, ale skutečně ta hladina hluku se zvyšovala po celou dobu jeho projevu. Já jsem evidoval jeho přihlášku.
Dotýká se příplatků pro učitele za třídnictví, evergreen. Prosím tedy o zařazení a podporu tohoto návrhu.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo.
Děkuji.
Bohužel už opustil místnost.
Zablokování devadesátky, které také přednesl můj předřečník, je tedy důležitý krok, který otevírá cestu k odstranění části těchto chyb. Před 20. prosincem 2018, kdy byl tento návrh poslancům rozeslán, žádný odborník na dopravu nemluvil o potřebě plošně zakázat kamionům užívat levý jízdní pruh. To je v případě tak vážného zásahu nejen do pravidel silničního provozu, ale do celé ekonomiky postup, který bych nazval jako suboptimální. Obávám se dokonce, že ani debata na výborech nevygeneruje dostatečně odborně fundovaný závěr a že bude nezbytné nechat zpracovat nějakou odbornou analýzu dopadu. Za druhé, chybí analýza dopadu na českou ekonomiku. Jako tranzitní země jsme z velké míry závislí na dopravě. Za třetí, důvodová zpráva obsahuje chyby. O tom, že by zákonodárce měl být zpraven o existenci alternativního mechanismu, který naplní stejný cíl, ale nevyžaduje změnu legislativy, asi není sporu. Na základě výše uvedeného tedy navrhuji vrátit novelu k dopracování.
Děkuji, pane poslanče. Zaznamenal jsem návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. O tom budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Nejprve paní poslankyně Jarošová, po ní pan poslanec Onderka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, vyjádřím se k poslaneckému návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, k jeho dodatku. Vláda na své schůzi dne 11. ledna 2019 projednala a posoudila tento návrh zákona a zaujala k němu neutrální stanovisko. V důvodové zprávě se uvádí, že tato změna zákona směřuje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na dálnicích. Opak je pravdou. V levém jízdním pruhu se pak vytvoří kolona těch vozidel, na která se zákaz nevztahuje, a to jedoucí rychlostí nejpomalejšího vozidla v jejím čele. Tyto situace budou v řidičích nepochybně vyvolávat agresivní chování a můžou způsobit celou řadu nebezpečných situací, které by se jinak nestaly. Složité zákony spojené s omezováním rychlosti, nesmyslnými zákazy předjíždění a bodovým systémem utahují stále více pomyslné šrouby s následným výběrem pokut a odebíráním řidičáků. Stanovují se nové normy, které už zasahují do schopnosti člověka mít možnost se rozhodnout. Doporučuji zde jít cestou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích beze změny zákona. Řidič se vždy v konkrétním úseku pozemní komunikace dozví, kde levého jízdního pruhu nesmí užít. Rozhodně jsem proti tomu, aby jakékoliv novely vznikaly pod tlakem náhle vzniklých situací a po zkušenostech s nimi se v praxi tyto paskvily musely opět předělávat. Jedná se podle mě o prvotní snahu se zalíbit voličům s tím, že okamžitě podnikám příslušné kroky a na jejich důsledky nehledím. Celý tento systém totiž především obhajuje státní neschopnost utvořit natolik vyhovující dopravní infrastrukturu, aby vozidla nebyla nepřáteli, ale radostí, a zároveň se vše přizpůsobuje těm, pro které je zisk řidičského oprávnění vrcholem jejich schopností. Za sebe rozhodně návrh nepřijmu v této podobě. Naopak je třeba ho projednat ve výborech. Pokud by byl takto přijat, jak je navrhováno, tedy ve zrychleném projednávání, potom by nežádoucí důsledky bylo velmi obtížné odstranit.
Nejprve tedy návrh grémia. Je zde námitka proti tomu, že bychom hlasovali gremiální návrh jedním hlasováním? Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 181 poslanců, pro 173, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl. Jen upozorňuji - ve středu v tuto chvíli máme zařazeny pevně body? Takže můžeme hlasovat ještě ten druhý návrh, takže po pevně zařazených bodech. Ani tato varianta nebyla přijata. Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec byl úspěšný v obou svých návrzích. Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
U nás nehrozí vůbec nic. Jestli uděláme proměnné značení na branách, co se stane? Pokud nebudeme trestat, řešit ty přestupky, pak to nebude fungovat. Zácpy nevyřešíme, ty jsou i v Německu. Ale přestupky bychom vyřešit měli.
Jenom krátká faktická poznámka. Tak já jsem také v té Americe jezdil. A ono to není tak, jak to říkal tady kolega Svoboda. Takže není to tak, že by vás zkasíroval hned.
Nejprve mě zaujala řeč pana poslance Onderky vaším prostřednictvím a jeho takové výrazné útoky na Ministerstvo dopravy. Tak to je zajímavá zpráva o stavu koalice a hlavně taková ta kritika, jak není ta infrastruktura. To jakoby nemá nikdo rád. No a k tomuto samotnému zákonu. No co na to říct. Zákony, které vznikají na základě nějaké okamžité situace, jsou většinou špatně. Čili někdy 16. prosince zkolabovala D1, nebyla vůbec průjezdná, bylo to hrozný, no a my - 20. prosince je načten zákon o předjíždění kamionů. To tu situaci nezpůsobilo. To tak prostě je, já to těm lidem nevyčítám, ale prostě jeďte tam. Nevím, co tam všechno bude za případy: troubení, svícení, lidi nejsou svatoušci. A poslední věc. Řidičů osobáků je asi daleko víc, ale také trošku mysleme na řidiče kamionů.
Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Vácha, po něm pan poslanec Adamec.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tohle už tam v tom zákoně je. Takže pokud pojede kamion a bude chtít předjíždět jiné vozidlo a bude tím předjížděním překážet někomu jinému, tak porušuje dopravní předpisy, měla by tam být policie a ta policie by měla konat. Pokud do toho zákona dáme hned za bod čtyři navrhovaný bod pět, tento navrhovaný bod, tak se nic nezmění. Dokud tam ta policie nebude a nebude vyžadovat dodržování zákona, tak se vůbec nic nezmění, protože my už to tam dneska máme. Podle mého názoru je to úplně, úplně zbytečný zákon. Já nevím, jestli jste si to četli, když jste to psali. Ale je úplně jasné, že dneska kamiony nesmí předjíždět. Pokud to schválíme, tak nebudou smět předjíždět i v době, kdy ta dálnice bude úplně prázdná. Podle mého názoru je to nesmysl. Ve chvíli, kdy bude prázdná dálnice, dovolím tomu kamionu, aby předjel. Takže já považuji tady tu novelu zákona za naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl. Je to úplně zbytečná novela. Dneska už to v zákoně máme. Máme to řešeno mnohem lépe.
Já samozřejmě rozumím tomu, že je potřeba udělat vše pro ochranu zdraví našich občanů, nicméně na otevřeném evropském trhu je takové opatření potřeba konzultovat s našimi evropskými partnery a to zjevně pan ministr neudělal, protože Evropská komise tato opatření označila za nepřiměřenou reakci. To, co mi vadí nejvíce, je, že ministerstvo však nedělá nic pro řešení příčin těchto problémů, nepodporuje výrobce lokálních potravin, kteří tak nemůžou konkurovat levným dovozům z Polska. Důvody jsou zřejmé. Jistě uznáte, že také nelze očekávat od této vlády podporu právě těch malých soukromých zemědělců, rodinných farem, výrobců potravin. Nejde pouze o špatné nastavení dotací, které skutečně velmi znevýhodňují ty malé a střední, ale jde i o to, jakému systému kontrol a byrokracie jsou malí vystaveni. Já si dovolím jeden odstavec, který považuji za velice důležitý, vám tady odcitovat: Já jenom to budu citovat ještě od začátku: Z uvedených statistik vyplývá, že jsou drobní a středně velcí zemědělci kontrolováni podstatně intenzivněji než velké průmyslové podniky. Zejména proto, že jejich činnost je ohleduplná k životnímu prostředí, starají se o půdu, na které hospodaří, a často jsou nedílnou součástí místa, kde žijí a pracují. Lokální produkty jsou také kvalitnější a při jejich konzumaci odpadá dlouhý a neekologický transport. Uznávám a znovu opakuji, nejsou schopni konkurovat levným dovozům, a to je ten problém, proč je potřeba jim ulevit. Oproti velkým zemědělským koncernům, pohrobkům JZD, nemají malé farmy úspory z rozsahu, ale přitom mají stejné administrativní povinnosti. Kde velké firmy žádají o dotace v desítkách milionů korun, tam se malým ani nevyplatí žádat, protože by dostaly při stejné administrativě pouhý zlomek toho co ti velcí. To je záležitost, kterou tady bohužel už rok marně opakuji. Z těchto důvodů navrhuji zařadit tento bod, jak už jsem řekla, s názvem Podpora českých zemědělců a výrobců potravin. A jenom poslední ještě krátký návrh usnesení, který bych byla ráda, abyste podpořili: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby podporovala malé domácí zemědělce a producenty lokálních potravin včetně výrobců masa.
Dobré odpoledne. Nicméně mám zde dva návrhy.
Jako další je písemně přihlášen pan poslanec Mikuláš Peksa.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Článkem 11 se zavádí problematická daň z odkazů. Je to povinnost pro platformy, které zveřejňují odkazy na cizí weby, za tyto odkazy platit.
Víme všichni, o čem hlasujeme. Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Skopečka na zařazení nového bodu, v rámci něhož by došlo k přijetí usnesení o tom, že Alois Rašín se zasloužil o českou měnu, o národní měnu československou korunu. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Tento návrh byl přijat. A teď se omlouvám, ale neměl jsem poznačené pevné zařazení k tomuto bodu. Budeme tedy hlasovat o zařazení nového bodu tohoto názvu. Kdo je proti? Návrh na zařazení nového bodu přijat nebyl. Kdo je proti? Kdo je proti?